Takže ta strategie v tomto ohledu je myslím celkem jasná. Na paní kolegyni Dostálovou jenom krátké poznámky. Jestli se bude hledat jednotná evropská praxe vyplácení dávek. My tady srovnáváme se dvěma zeměmi, které jste zmínila, já bych uměl srovnat se třemi, kde bych vám řekl, že ta dávka je nepoměrně vyšší.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? A já vyslovuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Ptám se, kdo je pro toto doprovodné usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Za druhé.
Kdo je proti? Tento návrh také nebyl schválen.
Za třetí. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky řešit řádně uprchlickou krizi a zároveň i hospodářskou krizi, která se dotýká vysokých cen energií, pohonných hmot a potravin.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.
Já bych jenom chtěla připomenout, že využila vládní koalice svou většinu, to je politická realita, bereme ji na vědomí. Chtěli jsme podpořit 14 dnů a zase počkat si, až nám budou složeny jako Poslanecké sněmovně účty. Ale chci tady jenom zdůraznit, co bylo zamítnuto. Bylo zamítnuto, že nebude předložen strategický dokument zvládání uprchlické vlny Migrační plán a tak dále, ale zejména prosím bylo zamítnuto...
Já vás požádám, abyste se ztišili, aby paní předsedkyně mohla dokončit svoji řeč.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádnou další přihlášku nevidím.
Průchody ano. Česká republika je podstatně výše. Co se týká pana kolegy Nachera, ten se ptal na nouzový stav, jestli je poslední. A já říkám ano, je, pokud se nám povede schválit novelizaci lex Ukrajina. To není vydírání, to je konstatování. My chceme, aby ten nouzový stav byl skutečně poslední. Další - otázka na relokační mechanismy. Jsou různé relokační mechanismy. A to slovo lze chápat různě. Něco je to, v čem jsem odpovídal kolegovi Juchelkovi, ale jsou relokační mechanismy, které souvisejí s provozem krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, které umožňují ve chvíli, kdy je to centrum naplněno, kde je dlouhá čekací doba, tak umožňují relokaci těch lidí hasičům, kteří převáželi v době největšího vytížení právě na základě krizového usnesení vlády lidi třeba z Krajského asistenčního centra Praha příkladově do Krajského asistenčního centra Pardubice. A ještě jedna poznámka, která byla opakovaně v několika příspěvcích. Proč v Polsku nemají krizový stav a podobně? Podívali jste se na to, na co tady správně upozorňoval pan kolega z SPD, teď nevím, který z nich to byl, ale správně upozorňoval na to, že naše krizová legislativa bohužel zná jenom tři stupně, které my můžeme uplatnit? A my nemáme dostatečně diverzifikovaný krizový zákon, který by umožnil reagovat různými stupni nebezpečí na nejrůznější stupně nějaké aktuální společenské nebezpečnosti, která tady je. Nemůžeme to srovnávat. Dejte si Parlamentním institutem udělat komparativní studii jednotlivých krizových legislativ. A je to nesrovnatelné. My bohužel máme buď stav nebezpečí, nouzový stav, nebo válečný stav. To jsou v podstatě tři jediné stavy, se kterými my si umíme poradit. Ale mimořádná událost je krizovým zákonem definována jako krátkodobá událost typu povodní, typu tornáda, typu, co já vím, nějakého velkého požáru. To je mimořádná událost. Vycházím z názorů profesionálů. Vycházím z rozboru právníků Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky. Nevycházím jenom z nějakého svého pocitu a z nějaké predikce toho, co by mohlo neschválení nouzového stavu přivodit. A pokud my chceme mít nějakou lustraci občana, u kterého je v uvozovkách podezření, že má i maďarský pas, tak musíme oslovit maďarskou stranu. To je bohužel nutné. A proto se na to asi i tak dlouho čeká. Příprava strategie. Je to živý dokument, který se vyvíjí stále. Pokud se ten termín posouvá, vždycky dává strategická skupina pravidelně Ústřednímu krizovému štábu vysvětlení, proč se něco mění, proč se něco posouvá, jestli přibyl nějaký konkrétní úkol. Naopak, my se přece držíme schématu krizového řízení. My jsme nevymysleli žádnou radu pro zdravotní rizika číslo dvě. My tady máme Ústřední krizový štáb, který řídí ministr vnitra, a ten zřídil strategickou pracovní skupinu. Strategická pracovní skupina v jednoduchém schématu má na sebe navázanou ještě expertní externí skupinu, kde samozřejmě konzultuje nějaká východiska. Ale všechno je to v tom stromu, jak to sami hasiči chtěli, abychom tentokrát právě z krizového řízení a strategického plánování krizového řízení nijak nevybočovali. Tak tady se dívám, že to snad jsou ty nejdůležitější věci. Modulární jednotky. Vyrábějí se. Poptávka je obrovská. Ty některé na území České republiky, několik málo, máme, ale v tomhle případě postavit stanové městečko bylo logičtější, protože by to ani na tu kapacitu, kterou jsme teď potřebovali, 150 míst nestačilo. Jenom k těm stanům. Ty stany jsou vyhřívané. Třikrát denně je tam pravidelně dováženo jídlo. Děti nespí nikde na zemi. Starají se o ně. K dnešnímu ránu, pokud si pamatuji přesně to číslo, 142 lidí ze 150, 101 z nich děti. Mnohokrát bychom potřebovali i součinnost samozřejmě lokální sféry. Mimochodem dnes mám informaci, že je zprovozňováno - nebudu ani prozrazovat kde, omlouvám se - ale v rámci České republiky další zařízení, kam se vozí lidé v nouzi a v humanitární katastrofě. A do 31. 5., na to jste se také ptali, chceme mít ty kapacity, aby nikdo na zemi spát nemusel. Ale zároveň zcela jasně říkám, také chceme, aby se ti, kdo mají maďarské občanství a v České republice nic nedostanou, pokud možno do Maďarska vrátili. Máme. Máme ji od začátku. Opakovaně jsem poděkoval snad při všech veřejných výstupech hejtmanům, starostkám a starostům, neziskovému sektoru, dobrovolníkům i všem jednotlivcům, kteří nám všem, ne vládě, nám všem pomohli takovou migrační vlnu, se kterou žádný plán, který jsem po kterékoli předešlé vládě zdědil, nepočítal. To jsme měli za týden. Takže tahle společnost to zvládla. Tahle společnost.
V rámci druhého čtení taktéž padl návrh na zamítnutí. Zároveň výbor nedoporučil návrh na zamítnutí a návrh zákona jako celek doporučil ke schválení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych ve svém vystoupení rád pověděl nebo se věnoval dvěma tématům. Pan ministr taky vyslovil naději, že se to stane rychle a že pak se začneme věnovat tomu obsahu. Jsou různé výklady, pojišťovny ty stavby pojistí, ale stavební úřady je neuznají jako stavbu a nechají je v jakémsi právním vakuu jako stavbu černou. Zkusím i stručně vysvětlit, v čem ten problém je. Asi si to nerozmyslíte, ale prosím, na tohle myslete, na tohle apeluji. A znovu se vracím k těm našim mnoha vystoupením, která tady ve Sněmovně byla - tohle přece může být jeden z momentů, na kterém se dokážeme velmi rychle, velmi efektivně domluvit, a nemusíme se tady zdržovat politickým sporem o tom, jestli stavební úřady mají zůstat na obcích, nebo nemají.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Prosím, pane předsedo, máte slovo.
První, jak bylo uvedeno, je návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta NKÚ, je to druhé kolo první volby. V té volbě bylo kvorum nutné pro zvolení 89 hlasů a do druhého kola postoupili Roman Kubíček, navržen hnutím ANO, s 82 hlasy, a paní Simeona Zikmundová, navržena SPOLU, s 84 hlasy. A ještě druhá věc k připomenutí. Není tedy zvolen dnes, je to návrh Sněmovny pro prezidenta republiky. A protože se jedná o druhé kolo tajné volby, tak už není rozprava.
Děkuji, nicméně mám tady dvě faktické poznámky, jednu vaši a jednu paní poslankyně Dostálové, a předpokládám, že to ještě... Otevírám naopak bod číslo Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Opět tedy prosím vás, pane předsedo, abyste představil tento bod, a prosím ještě jednou o ztišení poslance, zejména v levé části sálu, abychom slyšeli, co nám pan předseda Kolovratník sdělí.
Sněmovně se povedlo zvolit čtyři členy a poté se to poslední místo nepodařilo obsadit ani ve druhém kole. Takže zbývá doplnit jedno místo, zvolit jednoho člena dozorčí řady Státního fondu dopravní infrastruktury. Je to tedy druhá volba a nyní vstupujeme do jejího prvního kola. Po dohodě s poslaneckými kluby volební komise 27. dubna vyhlásila novou lhůtu, a to do 29. dubna, tak, aby se vše stihlo připravit a uplynuly lhůty k dnešnímu dni, aby volba mohla proběhnout. Tyto lhůty jsou splněny. Volební komise nominace přijala do usnesení číslo 63 per rollam ze dne 29. dubna a konstatuji, že na jedno místo přišly dvě nominace, za prvé pan poslanec Jan Hrnčíř, navržen SPD, a za druhé pan Filip Ušák, navržen klubem Piráti a Starostové. Nyní, paní předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Já vám děkuji, pane předsedo. Ještě jednou žádám poslankyně a poslance, zejména v levé části spektra sálu, ale už i v pravé, o klid. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přistoupíme, jak už zaznělo, k hlasování, pokud tedy není zájem o závěrečné slovo, což nepředpokládám. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Kdo je proti? My jsme tedy určili, že proběhne volba formou tajnou. A já tedy nyní přerušuji projednávání tohoto bodu pro provedení tajné volby. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic
Zde je situace prakticky stejná jako u toho předchozího. Je to dozorčí rada Státního fondu podpory investic, druhá volba, první kolo. Zde Sněmovna 6. dubna zvolila tři členy této dozorčí rady, dvě místa zůstala neobsazena a nepovedlo se je obsadit ani ve druhém kole, takže i zde volební komise vyhlásila novou lhůtu na nominace do 29. dubna a přijala tyto nominace do svého usnesení číslo 64 per rollam z 29. dubna.
Soudní přezkum rozhodnutí stavebních úřadů je posílen o apelační prvky. Správní soud bude moci nejen zrušit napadené správní rozhodnutí, ale případně také napadené správní rozhodnutí změnit, aniž by bylo potřeba vracet případ zpět stavebnímu úřadu k vedení dalšího řízení. Apelační princip bude uplatněn soudem fakultativně a bude pouze v řízení před krajským soudem jako soudem správním. Co zavádíme jako nové a co skutečně velmi kvitují stavebníci, že stavebník bude nově vždy účastníkem řízení o žalobě proti rozhodnutí stavebního úřadu. Dále zavádíme nepřípustnost žalobního bodu z důvodu koncentrace. Námitka, kterou žalobce neuplatnil v řízení o povolení stavby, ač tak učinit mohl, bude v řízení o žalobě proti rozhodnutí stavebního úřadu nepřípustná. Žalobce by proto měl splnit povinnost namítat již ve správním řízení, v čem spatřuje porušení svých veřejných subjektivních práv. Další věc, která je, je odmítnutí žaloby z důvodů zneužití práva. To znamená, že v případě, kdy žalobce podá žalobu pouze s cílem zneužít svého práva podat žalobu, bude tato žaloba zamítnuta. Takže to považuji taky za zcela důležité, povinnost soudu projednat všechny žalobní body. Stavební úřad tak v rámci nového projednání bude moci zohlednit všechny námitky vznesené před správním soudem. Je potřeba si říci, jak je to ukotveno dnes, tedy v novém stavebním zákoně, ale tady na rovinu říkám, že to jsem očekávala od nové vlády. Zatím tedy v novém stavebním zákoně je to tak, že územní plánování vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, koordinuje záměry na využití území, vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření, chrání nezastavěné území neboli volnou krajinu a stanovuje podmínky pro výstavbu a pro využití území. Závaznost je vždy pro navazující dokumentace a pro rozhodování povolování. Nebude nutné čekat, až bude vydána navazující dokumentace, bude se moci rozhodovat přímo na základě té vyšší. Pořizování je jako dosud výkonem státní správy, ovšem ale vždy rozhoduje volený orgán neboli samospráva. Zrychlí se i proces pořízení dokumentace, zejména tím, že v jeden čas bude probíhat společné jednání s dotčenými orgány a veřejné projednávání a úprava dokumentace nebude po každém z těchto jednání. Věcně shodné připomínky se budou vypořádávat dohromady. Bude zaveden systém sledování změn, to znamená každý, kdo se v Národním geoportálu územního plánování zaregistruje, obdrží zdarma elektronicky informaci o projednávání dokumentace nebo její změny ve svoleném území. To zejména je samozřejmě velmi dobré pro občany, kteří takto museli neustále sledovat úřední desku. Dále bude územní rozvojový plán, který stanoví strategické záměry státu. Co bych asi tady vyzdvihla, je samotný regulační plán. Regulační plán by určitě měl být velkou hudbou budoucnosti. Vychází se už ze současné úpravy a pořizuje se buď v ploše vymezené a posouzené z hlediska vlivu v územním plánu, nebo v jiné ploše za předpokladu, že nemění její charakter. Proto již tento plán nevyžaduje posouzení SEA. Uzavírá se mezi stavebníkem a obcí či krajem nebo vlastníkem veřejné infrastruktury. Samozřejmě v neposlední řadě jsou i v novém stavebním zákoně náhrady za změny území. Jedná se o obdobu dnešní náhrady za změnu v území, když je stavební uzávěrou nebo zrušením zastavitelnosti pozemku způsobena vlastníkovi újma.
K tomuto došlo v mnoha oblastech. Tady právě projednáváme jednu z věcí, kde byla snaha určitým způsobem zviditelnit také to, že se nejedná o samosprávnou působnost. Vážené dámy, vážení pánové, stavební úřady, do toho samospráva nemá vůbec co mluvit, to je správní řád - maximálně jako účastník řízení. Ale bohužel rada obce stanovuje počet úředníků a tím může dosti významně ovlivnit tento výkon státní správy. Toto je například i v dopravních činnostech, kdy jsem zaznamenala - už je to dlouhodobě - kdy se snaží dostat třeba zkušební komisaře, aby nebyli pod obcemi, aby vznikla zvláštní instituce. Já bych řekla, že bychom se měli zabývat otázkou, zda skutečně nerozdělit výkon státní správy od samosprávy. Takhle když někdo ne zcela znalý přijde - byť občanský zákoník říká, já budu trošku parafrázovat, pokud na to nemám, tak tu funkci nemám brát - že chtějí zasahovat do tohoto výkonu. Panebože, proč? Vždyť do toho nemůžeme stejně vůbec zasahovat, jenom mu musíme furt platit, starat se o to, aby měli kde sedět, aby měli nakoupenou výpočetní techniku. Trošku přejdu, možná trošinku k politické otázce, dovolím si nasadit brýle, a jednu krásnou větu z důvodové zprávy k tomuto zákonu: "V důsledku této situace hrozí, že stavební zákon se stane předmětem častých změn podle vůle aktuální politické většiny, což je situace krajně nežádoucí." No, to má předkladatel pravdu, ale právě toto udělal. Promiňte mi, není to úplně dobré. Cituji z důvodové zprávy, pane ministře, vzhledem k vaší reakci můžu dát přečíst. Nicméně kvituji jednu věc tady u tohoto zákona. Možná by bylo dobré se zamyslet i nad dodržováním tohoto programového prohlášení vlády, ale k tomu se blíže budu vyjadřovat až u návrhů poslaneckých zákonů, které předkládají koaliční poslanci. Děkuji za pozornost všem, kteří zůstali v sále.
Děkuji, jenom rychle zareaguji. Komplexní pozměňovací návrh pana Kolovratníka byl podle vzoru původní...
Děkuji, pane ministře, za upřesnění. Já to uvádím z toho důvodu, že bychom se měli zamyslet vůbec nad tím principem. Dlouhodobě prosazuji a považuji za zcela nevhodný tento smíšený model. Promiňte, já jsem byla úředník, byla jsem starosta - je to špatně. Je to špatně pochopitelné pro občany, že starosta nemůže zasahovat do toho nebo onoho, nebo se potom neoprávněně domnívají, že samospráva zasahuje do jejich záležitostí, což není pravda, a dochází k mnoha nedorozuměním. Jednoznačné "toto dělá stát, toto dělá samospráva" by napomohlo přehlednosti našeho právního systému, i pro občany by to bylo podstatně jednodušší.
Děkuji. S faktickou se hlásí pan ministr Bartoš.
Děkuji, až toto řeknete při zákonu o střetu zájmů.
Moc děkuji za slovo. Stávající legislativní úprava samozřejmě umožňuje odstraňování černých staveb. Možná o tom bude mluvit pan ministr Kupka potom, má s tím dokonce zkušenosti, jak postupovat. Stavební úřad z moci úřední odstranění černé stavby nařídí. Hasiči jsou neintegrovaní. Nikdy nebylo zamýšleno, že by byli součástí stavebního úřadu, a já asi to nechci takhle probírat. Město Olomouc již má kolem stovky.
Děkuji, pane ministře. Další, kdo je přihlášen s přednostním právem, je pan ministr dopravy pan Martin Kupka. Pane ministře, máte slovo.
Tahle potíž neubude nikomu, ať už bude zákon mluvit jakkoli. A co je podstatné, a ukazují to všechny dosavadní zkušenosti, je reálné odhodlání ten problém řešit a přijatelná metodika neboli způsob, jak vymoci odstranění černé stavby. A pokud by něco pomohlo, skutečně pomohlo, tak kromě metodiky je to také finanční podpora pro samotný akt odstranění. Tohle jsou konkrétní nástroje, konkrétní pomoc.
S přednostním právem se přihlásil pan ministr Šalomoun, který chce zřejmě komentovat šalamounský postup hibernace.
Šalomounský. Omlouvám se, jak jsem to neměl připraveno, že tam bylo hodně té slovní vaty typu "mám za to". Nicméně my právníci už tak někdy mluvíme, tak se omlouvám. Několik otázek, co jsem si tady napsal. Kdo ten postup vymyslel: mám za to, že jste velmi dobře zpravena o tom, jak funguje Legislativní rada vlády i jaká je role jejího předsedy, a já vlastně nejsem tím předkladatelem. Samozřejmě je to určitý metaforický termín, také bych mohl použít jiné právní termíny jako sistace. Uznávám, že to může být netradiční přístup, nicméně mám za to, že legislativně možný.
S faktickou se hlásí pan ministr Bartoš.
Dnes jsou v tabulce některé rezorty, část krajů, VOP a dalších několik institucí. Tak to jenom k procesu vypořádání, a je to tedy od pondělí od noci, byl ten termín, takže máme zatím den a půl.
Děkuji.